My, Karlovarský kraj, já osobně jsem ze Sokolova, jsme gigafactory chtěli. Absolvovali jsme mnoho jednání, byli jsme připraveni, měli jsme všechno, co je potřeba. Teď tedy půjde gigafactory možná do Plzně. Nám by to pomohlo. Jsme na tom opravdu nejhůř.
Také děkuji za dodržení času.
Já bych ještě chtěla doplnit svoje předřečnice. U nás je vysoká, tam je nízká, v průměru jsme se najedli všichni.
Já bych chtěl na pana ministra zareagovat, respektive se ho zeptat. Mě netěší to, že evropský kontinent, na kterém žiju, ekonomicky oproti ostatním světovým velmocem ztrácí. Mohl bych to používat, koneckonců váš ministr z vaší politické strany se k tomuto slůvku přihlásil.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Mračková Vildumetzová a připraví se pan poslanec Král.
A požádala bych vás, jestli byste na to mohl opravdu reagovat.
Nyní je na řadě pan poslanec Král a připraví se pan poslanec Bělor. Pane poslanče, prosím.
Děkuji. Z jakých peněz tedy půjdou ty investiční pobídky? Budeme to považovat za evropské dotace, nebo to půjde do těch národních dotací, do těch dotací, které chceme škrtat v rámci konsolidačního balíčku?
Také děkuji. Také děkuji za dodržení času a nyní je přihlášená s faktickou poznámkou paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Děkuji za dodržení času. Nyní už nikoho neeviduji s faktickou poznámkou. Mám tu přednostní práva.
Já jsem trošičku generalizoval, on samozřejmě jako ekonomický expert našeho koaličního partnera často vystupuje v médiích, a takže jsem tak nějak z těch jeho výstupů prostě dospěl k tomuto názoru. My jsme si s tím zákonem dali dost práce. Zákon prošel připomínkovým řízením, připomínky byly vypořádány, prošel vládou, prošel jednomyslně. To znamená, tam ten primární zdroj je celkový kumulovaný výnos a daňový příjem pro Českou republiku, který je ale krácen.
Děkuji, pane ministře, za vaši otevřenost, ale určitě mě nepotěšila. Řekl jste: prostor ani důvod nevidím. Prakticky jste řekl: strukturálně postižené kraje, kraje, které jsou dneska nejchudší, mají nejhorší HDP, které by potřebovaly nejvíc pomoci, mě vlastně nezajímají. Jsem sama zvědavá, co na to bude říkat i pan prezident České republiky Petr Pavel, který jasně říká, že tyhle tři kraje potřebují pomoc, a právě návrhem tohoto zákona vy říkáte úplně pravý opak.
Já jsem o teplárenství záměrně včera ani dnes nechtěl mluvit. A proto se ptám, a teď naprosto bez emocí, z jakých peněz půjdou ty investiční pobídky? Pokud se bavíme o teplárenství, tam ano, dostáváme peníze z Modernizačního fondu a dalších fondů, děkujeme za to, ale je to tak správně, protože klademe velké nároky na dekarbonizaci a podobně toho oboru. Ale řekněme jedním dechem také to, že ten obor ty peníze odvádí do státního rozpočtu prostřednictvím nákupu emisních povolenek. Tak musíme vždycky ten příběh říkat celý. Dostáváme investiční dotace, děkujeme za ně, ale my si je platíme jako obor na rozdíl od decentrálních zdrojů prostřednictvím emisních povolenek, které jsou předmětem spekulací na finančních trzích.
Děkuji. A nyní s přednostním právem pan ministr.
Dvě krátké reakce. Paní poslankyně Vildumetzová, prosím vás, nevkládejte mi do úst věci, které jsem neřekl. Chápu, že na interpretaci některých ekonomických témat nemáte dostatečnou kvalifikaci, tak to prosím nedělejte. Já jsem tady jasně řekl, že pro nás jsou investice zejména do těch dvou nejvíce postižených regionů klíčové, a to, že vy tomu nerozumíte a že si to interpretujete jinak, je váš problém.
Chápu, že je tady mnoho lidí, kteří s mým pohledem nesouhlasí, a dokážu pochopit, že prostě svět není černobílý. Pro diskusi budeme mít čas ve druhém čtení, ale teď je čas si pojmenovat ten základ. Stejnopohlavní páry nemají stejná práva v této společnosti jako páry heterosexuální. Pojďme to, prosím, napravit. To, jak to napravíme, si pojďme říct ve druhém čtení, byť já budu vždycky hájit nulovou diskriminaci. Prosím, nebuďme v té následující debatě nedůstojní. Já jsem tu mluvila o své zkušenosti, jsem přesvědčena o tom, že ideální rodinu tady v této místnosti má velká menšina z nás. Osobně se mě dotýká mluvení o tom, zda je možné či není možné mít dva otce, když tu zkušenost prostě mám. Už jsem tu nějaké homofobní řeči zaznamenala a fakt to není nutné. Hlasování to neovlivní a kvůli tomu, abychom byli v médiích, snad není nutné někoho urážet. Tak vám děkuji za pozornost.
Jedna poznámka. A druhá poznámka, kterou bych tady k tomuto měl. A já se osobně fakt domnívám, že je to na zvážení, že to není tak úplně jednostranné, jak říkali tady předřečníci. Já si myslím, že i to dítě má právo znát své biologické rodiče, znát svůj původ, vědět, kde jsou jeho kořeny, kdo byla jeho matka, kdo byl jeho otec, protože nevím, jestli jsou nějaké nové poznatky v biologii, že ze dvou spermií může vzniknout člověk, či případně ze dvou vajíček může vzniknout člověk. Takže prosím vás, já budu tady na tohle racionálně upozorňovat jako neustále tady na ty příběhy, které samozřejmě chápu.
Ve tři čtvrtě budu muset přerušit, čili máme dvě minuty.
A také bylo zjevné, že biologicky již nebudou moci nikdy mít děti, a přesto těmto párům náš zákon umožňuje tento manželský svazek uzavřít. A já v tom opravdu nevidím rozdíl. A máme jistotu, že ve všech manželských párech, ve všech rodinách, které dneska jsou, ty děti vychovávají jejich biologičtí rodiče? Myslím si, že tu jistotu nemáme, a na to je potřeba upozorňovat. A já bych ten svůj projev normálně začala trošku jinak, ale budu v něm pokračovat pravděpodobně tedy zítra, protože můj příběh je trošku jiný, a já bych chtěla hovořit o tom, že my opravdu musíme začít mluvit o lidech, začít vnímat to, že LGBT - za mě to není žádná komunita. Dobře, děkuji, budu pokračovat zítra.
Druhé kolo.
Děkuji za slovo.
Děkuji. A otevírám bod Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
Zde obsazujeme jedno místo, je to první volba, první kolo. Je to z toho důvodu, že 10. července - volíme tedy s předstihem - 10. července končí v Grantové agentuře v kontrolní radě mandát panu profesoru Vladimíru Smejkalovi. Tu nominaci jsme přijali do usnesení číslo 99 ze dne 16. května a v usnesení přijímáme nominaci pana profesora Františka Hrdličky, který je nominován Českým vysokým učením technickým.
Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nevidím nikoho, rozpravu končím. Takže v tom případě můžeme přejít k dalšímu bodu.
Ne, prosím hlasování o návrhu na tajnou volbu.
Takže prosím, zkusme si říct, že jedna věc jsou investiční pobídky, ale si řekněme, že ty investiční pobídky už dneska nejsou o tom, kolik ty firmy dostanou peněz, samozřejmě v konečném důsledku ano, ale jsou o tom, zdali jsou tam lidé, které potřebují - a já tvrdím, že v Moravskoslezském kraji jsou, protože máme jedno z nejlepších vzdělávání v České republice, to za prvé.
Děkuji za dodržení času. Děkuji za dodržení času. Nyní paní poslankyně Berenika Peštová.
My to tam bohužel v těchto krajích nemáme. Prostě tak to je. Ty kraje ve své podstatě vypumpovala a teď tam zůstalo to, co tam zůstalo. Ty kraje opravdu jsou postiženy a ty kraje potřebují pomoc.
Já si dovoluji ještě krátce zareagovat na svoje předřečníky. Po novele nařízení vlády k investičním pobídkám z dubna letošního roku předpokládáme počet podpořených projektů cca na 10 až 12 ročně. Ještě jednou se vracím k tomu tématu. A slyšet tady na tom místě, co všechno se v Karlovarském kraji zanedbalo, částečně od lidí, kteří ten kraj dlouhodobě vedli, považuji za extrémně pokrytecké. Nevím, kdo vaši kompetenci testoval naposledy, takže této diskusi bych se raději vyhnul. Ono to s Evropou není úplně tak špatné, jak to vypadá. A k tomu hokeji, jo? Já jsem mluvil už o mistrovství světa. I to je možné. Já jenom říkám, že když máte o jednoho hráče na ledě méně, většinou prohrajete.
Jenom upozorním, že členové vlády nemají tu povinnost oslovovat prostřednictvím předsedajících. A zkonstatuji, že v mezičase se strhla taková menší lavina faktických poznámek.
Záleží na tom, za kolik eur, kdy, kdo nakoupí a prodá emisní povolenky a podobně. Takže za ty evropské budeme financovat leccos.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kubíček, prosím.
Mají pro to podmínky, rozsah a tak dále a tak dále. Nechce to kraj, nechce to město, nechtějí to starostové. Karlovarský kraj říká: My to chceme. To nemá pro mě velkou logiku. To není nic proti ničemu, je to o každém projektu a ta nabídka by měla fungovat. Ne, my to dáme do Plzeňského kraje, kde nemáme lidi, nemáme podmínky a máme odpor. Nelogické.
Také děkuji za dodržení času.
Osobně se cítím být obyčejným komunálním a regionálním politikem, bývalým starostou a bývalým krajským radním. Chtěl bych pogratulovat Moravskoslezskému kraji za to, že má technickou univerzitu, gratuluji Ústeckému kraji za to, že má univerzitu. Máme tam maximálně sem tam nějakou pobočku. Chtěl bych ocenit snahu Ministerstva průmyslu a obchodu a zájem o podporu ekonomického růstu a příchodu investic do naší země, protože je nezbytné, abychom vytvářeli příznivé prostředí pro podnikání a lákali investory, kteří mohou přinést nové pracovní příležitosti a rozvoj do naší krásné země. Existuje na to metodika a existují na to i tvrdá data, ze kterých se to dá odvozovat. Je pravda, že je důležité, abychom zvážili potenciální negativní důsledky investičních pobídek a také věnovali pozornost jejich dlouhodobé udržitelnosti. Jedním z aspektů, které je nutné brát v úvahu, je rovnováha. Při udělování investičních pobídek bychom měli určitě dbát na to, aby byly spravedlivě rozdělovány a aby také malé a střední podniky měly přístup k těmto výhodám. Malé a střední podniky jsou často motorem inovace a místního hospodářství, a proto bychom se měli snažit podporovat i jejich růst. Dalším aspektem, který bychom určitě neměli opomenout, je transparentnost a odpovědnost. Je nezbytné, abychom měli jasná pravidla a sledovali využívání investičních pobídek, protože veřejnost má právo vědět, jak jsou jejich peníze využívány a zda tyto pobídky přinášejí skutečný prospěch pro společnost jako celek. Kromě toho bychom se také měli zaměřit na to, zda jsou investiční pobídky v souladu se strategickými cíli naší země. Měli bychom se ptát, zda tyto pobídky podporují oblasti, které jsou pro náš rozvoj klíčové, jako například udržitelná energetika, inovace nebo vzdělávání. Tedy jestli to správně nazvu, tak to byl proaktivní marketing. Dnes pan ministr tvrdí, že - a teď ho budu citovat: "z kraje nepřišly investice". Proto mi přijde tahle větička, tenhle citát, že z kraje nepřišly, velmi neférová. Skutečně si myslím, že by to takto znít nemělo. Prostě do vašeho kraje nepřišly, nebyly směrovány, to je možná výstižnější, ale určitě ne, že z kraje nepřišly. My v regionech a na obcích nemáme možnost obvolávat investory, nemáme na ně kontakty, k nám nechodí investoři, aby se nás ptali: Chcete, abychom u vás zakotvili, abychom u vás byli se svou investicí vítáni, a co nám jako obec nabídnete, co nám jako kraj nabídnete?
Mám - možná bych s tím spojil jednu otázku.
Eviduji další faktickou poznámku, paní poslankyně Helena Válková.
Pravda, proč tam není rozvedená ta položka nákladová konkrétněji? My jsme byli minulý týden s parlamentní delegací v Portugalsku a tam jsme navštívili kromě jiného Ministerstvo spravedlnosti, které tam má na starosti digitalizaci. Jinak obecně ten návrh zákona je dobře napsaný, četla jsem ho, podporuji ho. Rozhodně tady ta legislativa Ministerstva vnitra znovu ukázala, jak je kvalitní, ale rozhodně tam chybí vyčíslení těch nákladů, to beru jako jediný v podstatě nedostatek.
Já vám děkuji, paní poslankyně, a nyní pan poslanec Jiří Navrátil, řádně přihlášený.
Zbylá část nákladů bude hrazena ze státního rozpočtu. Samozřejmě, a to reaguji a přiznávám u pana kolegy jeho připomínku, že náklady obcí nelze v téhle chvíli úplně odhadnout. Má pravdu. S tím samozřejmě budou spojeny i potenciální náklady. Jinak matriční úřady budou vycházet ze seznamu soudních tlumočníků ze znakové řeči, které jsou zapsány pro tento obor. Využívají je soudy, stejně tak dostanou i obce přístup k těmto seznamům, a nemyslím si, že je to tak častý případ, abych nějakým způsobem - rozhodně se nechci dotýkat práv těchto lidí - ale aby se nepovedlo na specifický matriční úkon sehnat zapsaného tlumočníka do znakové řeči. Děkuju za obecnou podporu tomuto zákonnému návrhu.
Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Chci se zeptat, zda někdo navrhuje k přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Žádnou přihlášku nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 135, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 106, proti nikdo.
Chtěl bych opravit tady jednu nepřesnost, která tady zazněla. Ověřoval jsem si to na Karlovarském kraji, ověřoval jsem si to na úřadu, skutečně, Karlovarský kraj nebyl připomínkovým místem, abychom mohli dát připomínky k tomuto zákonu. A protože předpokládám, že Ministerstvo průmyslu a obchodu je řádně a kvalifikovaně vedeno, tak jsem přesvědčen o tom, že kolegové pana ministra Síkely mu ty informace předali a že ví o tom, že toto jednání proběhlo, i to, co nás trápilo, a i to, co jsme na tom jednání přednášeli a navrhovali a říkali jsme: Nám ta novela vcelku nevadí, protože se v této novele pouze přenáší kompetence z vlády na úroveň ministerstva, případně nějakého kolektivního orgánu, který bude o těch investicích rozhodovat. Jak jsem říkal včera, my potřebujeme našim lidem zajistit kvalifikovanou, a pokud možno vysoce kvalifikovanou práci. Proto podporuji samozřejmě tuto filozofii, která je poslední léta prezentována, to znamená, podporovat penězi daňových poplatníků investiční pobídky, které budou mít vysokou přidanou hodnotu. Chtěl bych na závěr zdůraznit, že diskuse a kritické zhodnocení investičních pobídek jsou nezbytné. Ta diskuse je opravdu nezbytná, a to především proto, abychom investiční pobídky a ten systém neustále zdokonalovali, abychom si byli jisti, že skutečně přinášejí přínos pro naši zemi, pro Českou republiku a také pro její občany. Chtěl bych vám poděkovat za pozornost, kterou jste mi věnovali, i za čas, a doufám, že i tato moje reakce přispěje k dalšímu, otevřenému a konstruktivnímu dialogu na téma investičních pobídek.
Děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky.
Já se pokusím taky takovým krásným monotónním hlasem, příjemným hlasem odpovědět tady svému předřečníkovi.
Děkuji, váš návrh jsem si zapsal. Kdo je proti? Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr... Prosím, máte slovo. Já se tedy ptám, zda chce ještě někdo v obecné rozpravě vystoupit? Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Žádný takový návrh nevidím. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Vidím, že z pověření vlády předložený tisk uvede pan ministr Šalomoun, a já vás prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je to v podstatě taková krátká bankovní technikálie. Návrh zákona implementuje nařízení Evropské unie upravující obezřetnostní přístup ke globálním systémově významným institucím a metody nepřímého upisování nástrojů způsobilých pro splnění minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky. Novela je technického charakteru, která upravuje výpočet minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky pro globální systémově významné skupiny. Novela nebude mít přímý dopad na český bankovní sektor.
Návrhem zákona se novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Tímto návrhem zákona se implementují některá pravidla zakotvená v nařízení Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o obezřetnostní přístup ke globálním, systémově významným institucím se strategií řešení krize ve více subjektech a metody nepřímého upisování nástrojů způsobilých pro splnění minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky. V celé bankovní skupině pak může být jedna nebo i několik osob podléhajících řešení krize, a to v závislosti na zvolené skupinové strategii řešení krize. Některé z těchto osob pak mohou mít sídlo mimo Evropskou unii, přičemž právě takovouto situaci by novelizované znění zákona o ozdravných postupech mělo řešit.
Děkuji, váš návrh jsem si poznamenal.
Děkuji za slovo. Jde totiž o návrh zákona, který má řešit krizi na finančním trhu.
Já se ptám jak? Jakým způsobem? To, že dva lidé ve stejnopohlavním manželství žijí svůj šťastný život a případně i dětem v tomto stejnopohlavním manželství dávají dostatečnou životní perspektivu žít ve šťastné a stabilizované rodině, jakým způsobem toto ohrožuje tradiční manželství a tradiční model rodiny? To jsou skutečná rizika, která tady jsou. To si ohrožujeme my sami, ale úplně jinými záležitostmi. Já bych vás chtěl poprosit, aby ta debata byla otevřená, aby byla otevřená jiným názorům a aby byla od začátku kultivovaná, protože jenom tak můžeme dospět k tomu, že tato Poslanecká sněmovna rozhodne. Jenom jedna poznámka. Já bych si nepřál, aby tento materiál byl pouze v Poslanecké sněmovně projednán - to je samozřejmě legitimní, otevřeli jsme ten bod - já za sebe, za klub Starostů a nezávislých, bych si samozřejmě přál, aby tento zákon byl schválen. Tenhle návrh umožňuje rovnost, tenhle návrh zamezuje diskriminaci určité skupiny obyvatel a tenhle návrh umožňuje rodinné štěstí lidem, kterým doteď umožněno nebylo.
Děkuji za slovo. Ráda bych navázala na předřečníka, na pana ministra, který mluvil o tom, že to, že jsme ve svazku manželství, je vlastně základní kvalifikace pro to, abychom byli šťastní. A je tam takové jako zvláštní, že stejnopohlavní páry jsou nesmírně konzervativní na rozdíl od poloviny párů ve společnosti, kde převažuje názor, že se vůbec, že institut manželství je zbytečný, a také tihleti, kteří... a my někteří si to nemyslíme.
Já si myslím, že není třeba komplikovaně srovnávat nesrovnatelné, jablka s hruškami, jak tady teď zaznělo, ale můžeme si říct jedno číslo, já jsem to měla připravené pro své vystoupení, a jenom to jedno číslo, aby nás provázelo při těch našich úvahách. Jsme tady od toho, že máme mandát těch, kteří nás zvolili, k tomu, abychom reprezentovali jejich mínění. Víte, že jsem také předkladatelkou a velmi od začátku prvního volebního období se snažím prosadit zákon, ústavní zákon o celostátním referendu. Tam bychom se mohli zeptat, ale všech občanů, co si přejí skutečně, ale já vnímám to, co tady pan ministr Rakušan také zdůraznil, ten vývoj, ke kterému došlo i v posledních zhruba osmi letech.